Takže 22,5 miliard a vy to musíte vyčerpat do konce tohoto roku. Jo, to je strašně důležité. Takže my určitě - a s námi nikdo nemluví - tedy z vlády s námi mluví dva ministři, ale nechci ani říkat jejich jména, aby neměli problémy, i když by to mělo být normální, ale dobře. Zásadní je budoucnost naší planety a samozřejmě klinická změna, boj se suchem a dostupnost vody pro lidi, tady je napsané. Dále výstavba stovek rybníků -
Je to důležité zejména s ohledem na současnou bezpečnostní situaci, kdy bohužel jen pár set kilometrů od našich hranic na východ probíhá brutální ruská vojenská agrese a kdy Evropa je ohrožena největším válečným konfliktem od druhé světové války. V této situaci se bez silného spojenectví s dalšími demokratickými zeměmi neobejdeme. Děkuji panu předsedovi Metnarovi a děkuji panu předsedovi Ženíškovi. Obrana a bezpečnost země pro mě jsou a vždy byly oblastmi, kde má panovat konsenzus namísto politikaření. To je přesně ten způsob, jak bychom k obraně naší země měli přistupovat. Závěrem chci ještě jednou zopakovat, že DCA je plně v souladu s našimi národními zájmy a je standardní mezinárodní dohodou, kterou uzavřelo již 24 členských států Severoatlantické aliance a která rozvíjí a doplňuje systém kolektivní obrany v rámci Aliance, kde Spojené státy americké hrají nejvýznamnější roli. Jsem připravena dnes dokončit diskusi o této dohodě zde v Poslanecké sněmovně a věřím, že nalezneme shodu na souhlasném stanovisku k její ratifikaci. Děkuji vám za pozornost.
Tak pan poslanec Zuna ještě k hlasování.
Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Na sjetině mám zdržel se.
Děkuji. Vážená paní předsedkyně, vážená paní ministryně, vážení kolegové, rád bych vám představil usnesení výboru pro obranu. Ještě jednou bych jim chtěl poděkovat a poděkovat i svým koaličním kolegům.
Jako první vystoupí Tomio Okamura. Pokud tu není, tak jeho přihláška až následně. Pan předseda Fiala taktéž není přítomen. Nyní tedy s přednostním právem pan poslanec Vondráček se stanoviskem klubu hnutí ANO.
Paní předsedkyně, děkuji za slovo. Ani jsem nečekal, že přijdu na řadu tak brzy.
Jasně, to je ten potenciál, a každý ministr si to měl před rozpočtem přečíst a z těch projektů vybrat ty priority a prosazovat je. A měl by být v budoucnu hlavním motorem růstu české ekonomiky. No, co mi to jenom připomíná? Přesně tohle dělá tato vláda. Nevěří té budoucnosti, bojí se, proto klesá i porodnost mimo jiné. Takže ještě to zaškrtí. Smyslem Národního investičního plánu je shromáždění veškerého investičního potenciálu naší země na jednom místě. Tak tohle my píšeme. Ale to je zase jiné téma. Jediný projekt PPP našich předchůdců skončil fiaskem, tam někdo chtěl krást, ale to neznamená, že bychom měli spolupráci mezi veřejným a soukromým sektorem zavrhovat. Doufám, že právě tato vláda bude první, která úspěšně zahájí výstavbu dálnice na základě PPP projektu. Takže, vážení spoluobčané, dovolte, abych vaším jménem poděkoval Karlovi Havlíčkovi, který to zrealizoval! A jak ta média fungují? My neexistujeme! Takže když to bude hotovo, tak přijde pan premiér a pan Kupka, který má nejlepší resort, protože všechno jsme mu připravili. Můžu tady mluvit o kulturních památkách, Dukovany, stále vám budou lhát, že Havlíček chtěl Rusko. Ale tisíckrát opakovaná lež pro některé lidi je pravda. My jsme to nedokázali. Proč? Pamatujete na administrativní čtvrť v Letňanech? Tam končí metro v poli. A tyhle pitomosti z minula. Takže pokud tohle pan ministr udělá, dokončí ten obchvat, tak to bude geniální. Ne stavěl, mluvilo se o tom. Mluvilo se o tom! Takže PPP projekty - ano, já jsem se o to zajímal, dokonce jsem udělal takový seminář. A PPP může být i nemocnice, může být administrativní budova, cokoli může být PPP.
Když se podívám do dohody samotné, nic o odkladu uplatnění té dohody tam ale nevidím. A k tomu hlasování Parlamentem už jsem se vyjádřil. Dohoda vstupuje v platnost třicátým dnem po výměně nót, že každá smluvní strana splnila své vnitrostátní postupy potřebné pro vstup této dohody v platnost. Tedy pak už platí automaticky vše, co je v ní napsáno. No, a američtí vojáci už tam na dvou místech jsou. Američtí vojáci už tam na dvou místech jsou. Tak jak se tomu má věřit? A je třeba podle našeho názoru napsat rovnou do té dohody, že se tím nedává možnost rovnou podle dohody postupovat a že před aplikací této dohody na teritoriu České republiky bude třeba vyžádat souhlas obou komor Parlamentu. Jinak je potřeba také tuto dohodu podle našeho názoru vnímat i v souvislosti s vládou navrženou novelou ústavy, konkrétně čl. 43 ústavy, který se týká obrany našeho státu. Tak to tedy jako opravdu nevím. To přece není možné, tohleto! Kdyby to byla vláda, která se chová normálně, tak bych to třeba ještě chápal.
Děkuji.
Nyní tedy prosím, aby se slova ujala ministryně obrany Jana Černochová, a vás, kolegyně a kolegové, prosím o ztišení. Prosím, máte slovo.
Mají peníze. A to potom je ta jejich strategie protiinflační, což je samozřejmě absolutní pitomost. Takže jak říká profesor Švejnar, vláda má zajišťovat životní standard a jeho zvyšování. Proto dneska máme v tripartitě servilního zástupce Svazu průmyslu, který zastupuje ty byty, které ukradl Bakala horníkům z OKD. A Hospodářská komora? No, tak tam je bývalý blízký spolupracovník Ivana Langra, politik, takže to je ta reprezentace těch podnikatelů, těch zaměstnavatelů, takhle to tady teď máme. Takže ten rozpočtový výbor - já jsem hlavně přišel proto, protože paní kolegyně Schillerová konečně donutila ministra financí, aby se dostavil. Tak jim to nedáme. Vždyť to je taková pitomost, prosím vás. Takže tam pan předseda Svazu průmyslu říká - Dnes první jednání výboru pro strategické investice, který svolal pan Fiala. Dobrý start, dobrá vize, snaha projevit odvahu za podnikatele - nevím, za koho tedy mluví - jsme připraveni předkládat konkrétní návrhy investic i změny legislativy či návrhu financování. Problém této vlády, která vyhrála s antibabišem, je to, že všechno, co my jsme dělali, oni ignorují. Oni nejsou schopni uznat, že něco je dobře. Jan Antonín Baťa - Vážené dámy a pánové, minulý rok jsme oslavili 100 let od vzniku samostatného Československa, ze kterého se zrodila i dnešní Česká republika. Investiční potenciál naší země na příštích 30 let součástí našeho projektu - Česká republika, země pro budoucnost - kterou tato vláda ničí, pro 11 milionů občanů České republiky. No, je to jednoduché. Zjistil jsem, že za posledních 30 let čeští politici naprosto rezignovali na jakékoliv dlouhodobé plánování strategických investic a nedokázali tak využít ohromný potenciál naší země a našich lidí, občanů České republiky.
Vy tady prostě chcete cizí vojáky na území České republiky a to je vše. Nezlobte se na mě, ale v okamžiku, že tady jakýkoliv cizí vojáci budou dlouhodobě pobývat a využívat naše budovy, no tak to je v podstatě základna. Základna není přece jenom to, co si tady někdo postaví nově. A jak říkám, já jsem poslanec za Moravskoslezský kraj. Pokud tu ovšem americké vojsko nechceme, pak je dohoda zbytečná. Je přece každému jasné, že smlouva je základem pro budoucí základny a pobyt amerických vojáků v naší republice. A opravdu bych chtěl požádat, aby vládní politici přestali lhát. Protože ono čím víc je Fialova vládní pětikoalice v křeči, tak tím víc právě sklouzáváte k tomu jednoduchému nálepkování. Takže tím pádem sklouzl už jenom k nálepkování. Ministryně Jana Černochová dále tvrdí, že Parlament je pojistkou, která může zabránit vstupu a trvalé přítomnosti vojska USA na našem území. Je to samozřejmě nesmysl, protože současná vládní většina prohlasuje bez mandátu občanů, bez souhlasu veřejnosti cokoliv, co se jí zlíbí. Parlament, a to Sněmovna i Senát, nejsou žádnou pojistkou. Tou pojistkou by byl zákon o referendu, to navrhuje SPD. A to myslím všeobecně. Tahle země, jsem vám chtěl říct, není vaše. Tahle země je nás všech, všech občanů České republiky, a vy byste to měli respektovat a v prvé řadě je požádat o jejich souhlas.
Přeji hezké odpoledne, vážené kolegyně, vážení kolegové. Děkuji panu předsedovi. A nyní s přednostním právem je připraven pan předseda Radim Fiala.
Závěrem je tedy třeba opět zdůraznit, že přítomnost ozbrojených sil Spojených států na území České republiky bude i nadále možná pouze se souhlasem Parlamentu České republiky, a dohoda taktéž nedává bez předchozího souhlasu Parlamentu České republiky právo ozbrojeným silám USA budovat na území České republiky stálé vojenské základny ani na něm trvale pobývat. Ta byla vyjednávána, jak již tady opakovaně zaznělo, současnou paní ministryní někdy od října roku 2022 a nebylo to za našeho období, za předchozí vlády, když byl premiérem pan Andrej Babiš. Děkuji za pozornost.
Já také děkuji. S přednostním právem je přihlášen pan poslanec Radim Fiala. Prosím.
Děkuji za slovo. Vy pořád tady máte nějaké fráze o tom, že to není o pobytu, že tady nebudou žádné základny, tak já vám to připomenu. Nebude se to jmenovat základna, ale budou tady, a vy to dobře víte, jenom to prostě zastíráte. Samozřejmě ta diskuse dneska byla zajímavá. Ale je tady návrh hnutí ANO, kde jsou čtyři body na usnesení, a my se samozřejmě potřebujeme poradit. Dovolte, abych vás požádal o přestávku k poradě poslaneckého klubu hnutí SPD v délce jedné hodiny, že bychom se potom tady sešli a hlasovali. Prosím tímto poslance hnutí SPD, aby šli na náš poslanecký klub.
Děkuji. Na základě požadavku klubu SPD vyhlašuji hodinovou pauzu do 18.31, kdy se tady opět sejdeme.
Prosím, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami, protože jsem vás právě všechny odhlásila. Náhradní karty a jejich čísla platí tak, jak bylo již řečeno na 71. schůzi. Pozvánka vám byla rozeslána ve středu 12. července tohoto roku elektronickou poštou. Musíme tedy nyní přistoupit k určení dvou ověřovatelů této schůze. Navrhuji, abychom určili poslance Stanislava Berkovce a poslance Hayata Okamuru. Má někdo jiný návrh? Nicméně přibyly ještě další dvě omluvy. Bernard Josef od 13.30 do 16 hodin se omlouvá z pracovních důvodů, Okleštěk Ladislav se pak omlouvá z celého jednacího dne z důvodu zahraniční cesty. Nelze navrhnout žádnou změnu ani doplnění pořadu. Rovněž tak nelze rozšiřovat schválený pořad. Nicméně ještě před tímto hlasováním se přihlásil pan předseda Cogan s přednostním právem a pan předseda Babiš s přednostním právem.
Já si dovolím rovnou navrhnout jménem pěti koaličních klubů, aby se dnes jednalo a hlasovalo i po 19., 21. a 24. hodině.
Také děkuji. Já tedy zahajuji hlasování o předloženém návrhu. Návrh byl přijat.
A my o tom často mluvíme, ale kdybych se vás zeptal, kdo byl ve vládě nejdéle od revoluce, tak nevím, jestli byste to uhodli. Víte, kdo to byl? Ona se blíží Země živitelka. Andrej Babiš, kdyby chtěl, tak ho zavřou, na to hned čekáte! Vždyť od nástupu vaší vlády vy stále říkáte všem vašim podřízeným - Agrofert ne! Největší počet kontrol. Finanční správa kontroluje jenom Agrofert! Policie řeší jenom Babiše a Agrofert! Stále chodím na policii, váš systém. Vy totiž ty vaše podřízené, ty zaměstnance, vy se s nimi vůbec... Znám ty příběhy, jak jich vyhazujete z práce. Protože Babiš když byl ve vládě, tak zjistil, že je nějaký dobrý úředník, a ten dostal polibek smrti. A že Vodňanská drůbež měla zisk? Miliardu investovala, snížila ceny energií. Vodňanské kuře žere české obilí. Doporučuju všem poslancům navštívit pumpu na odbočce do Průhonic, tam ho mají. Vodňanské kuře, je kvalitní a je skvělé. Vodňanské kuře žere české obilí. Česká republika mimochodem je jediná země, která akceptuje ukrajinské obilí. Maďarsko, Polsko, Slovensko nechtějí. Takže co se stane? Nehrozí žádný hlad. Protože to obilí se vyveze do Hamburku a tam se to dá do lodě.
Jsme ve druhém čtení, nacházíme se v rozpravě, která by nyní měla pokračovat. Přihlášen do rozpravy zatím nikdo není. Paní ministryně, prosím, máte slovo.
Děkuji. Já bych stejně jako v tom prvním čtení chtěla všem kolegům poděkovat za tu debatu, která tady zazněla, chtěla bych poděkovat i za kultivovanost té debaty. Takže ještě jednou díky všem, velmi si toho vážím a velmi si vážím přístupu kolegů z hnutí ANO.
Není tomu tak. Měli bychom tedy přistoupit k hlasování. Měli bychom nejprve hlasovat o návrhu na odročení na neurčito, které podal pan poslanec Okamura, pak bychom měli hlasovat o usnesení navrženém zahraničním výborem. Ve chvíli, kdy se vypořádáme s tímto usnesením, bychom hlasovali doprovodná usnesení. Zatím mám k dispozici doprovodné usnesení navržené panem poslancem Vondráčkem. Já tedy zagonguji, abych přivolal kolegy do sálu. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro odročení? Kdo je proti? V tuto chvíli jsme se vypořádali s návrhem pana poslance Okamury. Nyní bychom měli přistoupit k hlasování usnesení navrženém zahraničním výborem. Já si ho dovolím načíst. To usnesení zní, že "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky dává souhlas k ratifikaci Dohody mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o spolupráci v oblasti obrany". Kdo je proti? Nyní bychom měli přistoupit k doprovodnému hlasování.
Já mám jenom návrh k tomu doprovodnému hlasování.
Přečtu preambuli plus první bod, o kterém dám hlasovat, a pak budeme pokračovat dále: Návrh doprovodného usnesení byl přijat. Kdo je proti?
Teď tady zmíním vystoupení pana poslance Horáka, který při prvním čtení tady prohlásil: Tady dva dny zaznívají informace, že tady budou umisťováni vojáci, budou tady vznikat základny. Není to pravda. Takže ty dezinformace, ty právě vznikají tady. Ti důvěřivější a citlivější lidé na ně reagují a toho se právě obávají. Opakovaně zde bylo konstatováno, že zde žádní cizí vojáci a základny nebudou. Paní ministryně prohlásila: Dohoda nedává ozbrojeným silám Spojených států amerických právo pobývat na území České republiky. Jejich pobyt musí vždy schválit vláda nebo Parlament České republiky podle článku 43 ústavy. Pokud bude pobyt amerických ozbrojených sil schválen podle článku 43 ústavy, právní postavení amerických vojáků se bude řídit následně dohodou. Protože to je jádro pudla, od kterého se odvíjí vše podstatné. Nedokážu si představit, že zástupci americké armády zde nebudou podnikat žádné přípravné akce a činnosti předtím, než naše vláda a Parlament budou rozhodovat o schválení pobytu amerických vojsk na našem území. Na závěr si dovolím připomenout pár informací k době, kdy jsem sloužil za generála Václavíka. Nestydím se za prezentaci těchto informací, jelikož opakování je matka moudrosti a platí, že zahrávat si se sirkami u stohu suché slámy není nejlepší nápad. Od objevu a vývoje neutronové zbraně nemáme další zaručené informace o vývoji jiného typu jaderných zbraní, které by umožnily vést omezenou jadernou válku bez dlouhodobého a masivního zamoření zasaženého území. Je to upravená termonukleární bomba, to znamená vodíková bomba s vyšším radiačním účinkem určená k použití ve městech nebo na obrněnou techniku nepřítele. Výtěžek neutronů se kromě přítomnosti kalifornia dále zvyšuje zavedením speciálního obalu munice s obsahem beryllia, boru nebo bismutu. Neutrony navíc mohou vyvolat trvalé změny charakteristik polovodičů a jejich destrukci, to znamená, dojde k destrukci veškeré elektroniky. Ostatní ničivé parametry jaderného výbuchu neutronové munice jsou sice potlačeny, ale nelze je také zanedbat. Údajně byly všechny neutronové zbraně USA demontovány. Tak aspoň jsem tedy našel na internetu tento údaj.